Prosím, a to nejsou peníze na podnikání, to je na přežití těch lidí, na jejich základní potřeby, aby měli jak platit inkaso, aby zaplatili telefony. To není na rozvoj podnikání nebo na udržení podnikání, to je na to, aby ti lidé měli na základní potřeby. Proti tomu stojí samozřejmě výpadek, jak se tady o tom hovořilo. Já bych jenom, pane předsedající, vaším prostřednictvím na pana kolegu Martínka. Říkala to dnes i paní kolegyně Kovářová. Nepodceňujme ty malé obce a ty starosty.
Já krátce k paní předřečnici Vostré. Nadále platí to, co jsem řekl. Stejně tak jste se vykašlali na kraje a další.
Děkuji za dodržení času. Kolega Benešík ještě posečká.
Hlavní je ta důležitá věc, na co se to používá. Já jsem to zažíval jako ředitel školy.
Kolega Benešík je stále na čekačce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím protestovat, protože to, co tady předvádíte, je, že způsobíte nestabilitu. A co horší - ono se to zpětně odrazí i na živnostnících. Moje obec zítra pozastaví projekty asi za 3 miliony korun, které by dostaly lokální firmy a živnostníci jako zakázku. Celkem takových bude asi 15 miliard, patrně více. Vytváříte nestabilitu, vytváříte strach u obcí investovat. A to je to nejhorší, co v této situaci můžete dělat. A KSČM se teď jasně postavila proti obcím, i těm nejmenším.
Nebudu odvádět debatu k nějakým německým zdravotním sestřičkám. O tom celém to je. Vytváříte tady systém. Nedostanou ani korunu. Když jste tady mohli podpořit alespoň nějaké přiměřené usnesení vašeho místopředsedy, tak jste hlasovali proti němu. Je to hanebnost, je to útok na obce, města, na naše občany. Bohužel, nikdo z vás si to neuvědomujete. Těm chceme pomoci všichni. Ta vláda na to samozřejmě má.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pastuchové. Poté kolega Benešík, Čižinský a Vondrák.
Vláda - zeptejte se třeba v našem Libereckém kraji, kolik kraje daly záchranářům odměn.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Miloslavy Vostré.
Děkuji, pane předsedající.
Kdo je proti? Teď je zde návrh pana poslance Birkeho - omluva ministrovi kultury paní poslankyní Černochovou. Vzhledem k tomu, že tady nějakou formou omluva již zazněla, trváte na hlasování o tomto bodu? Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Černochová svůj bod týkající se omluvy v opačném směru stáhla. Nyní je zde návrh pana poslance Bláhy, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Nájemné komerčních prostor. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Takže byl přerušen v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, máte slovo.
Nechci zde polemizovat o tom, jaké analýzy má paní ministryně.
Poprosím vás, kteří máte něco, co si potřebujete nutně říct, abyste si to říkali v předsálí a nerušili vystupující.
Samozřejmě můžete argumentovat tím, že v důvodové zprávě byl vyčíslen dopad na veřejné rozpočty. A jak je možné, že tedy Ministerstvo financí uvádí v důvodové zprávě pouze dopady na veřejné rozpočty? Kde je ta kritika? Tak měřte stejným metrem. Podle odhadů by mohly přijít až o 30 miliard.
Pane kolego Gazdíku prostřednictvím pana předsedajícího, možná - promiňte mi, že to teď řeknu, já si vás velmi vážím, ale podle sebe soudím tebe. Nebyla tady o tom řeč, že by starostové měli kdekoliv leštit kliky. Já jsem tady říkala, že jsou to stovky projektů - potvrdí mi to paní kolegyně Kovářová - pro malé obce, velmi bych řekla dobře postavené, na Ministerstvu financí, pro obce větší na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ty projekty už tam jsou, jsou vyhodnoceny, ty obce máme takto pod sebou, a jediné, co tomu brání, že tam není dostatek finančních prostředků. Ty obce to mají podané, je to vyhodnocené, je to seřazené. Ty projekty už jsou prosím vyhodnocené. Nepodsouvejte nám tady něco, co není pravda. Já chápu, ono se to dobře poslouchá, že jsme někoho hodili přes palubu, ale věřte, že my bychom byli ti poslední, kteří bychom toto nechtěli řešit. A také rozumím tomu, že se blíží volby. Já tomu rozumím. Zažila jsem tady toho spoustu. Poslouchejme se.
Děkuji vám za slovo. Krátce k evropskému financování. My pravidelně projednáváme na evropském výboru pozici České republiky. Ať si každý prostě vyhodnotí, jestli ten gender a ty věci, které se ani mně nelíbí, že jsou z tohoto podporované, převažuje, nebo ne. A pokud se jedná o debatu ohledně Pětadvacítky, my ty peníze - a to tady skutečně zaznívá - nebereme starostům, my ty peníze bereme obcím a jejich občanům a bereme je na investice. Každý rozumný starosta nezavře školu, nezavře knihovnu, ty bude provozovat dál, to jsou mandatorní, nebo kvazimandatorní výdaje. A ty investice samozřejmě jsou většinou pro místní nebo regionální firmy. Tak to prostě je.
Teď i vám skončil čas k faktické poznámce, pane kolego. Nyní pan kolega Čižinský, připraví se kolega Vondrák s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Všichni se shodneme, že je potřeba v krizi investovat, takže všichni můžeme společně chtít po vládě, ať doplní finance na projekty malých obcí. Ale to vůbec nesouvisí s tím, co tady my nyní projednáváme.
Je to velký zásah do našich rozpočtů a bude to těžké. Ale musíme si říct, kdo nám tyhle fondy plní. Plní to ti podnikatelé, kteří v tom kraji žijí, v těch našich obcích žijí a nějakým způsobem tam ty rozpočty naplňují. Takže my nemáme jinou možnost než těmto podnikatelům pomoci. Já budu jenom rád, když je dostaneme, to znamená, nepocítíme ty ztráty a nebudeme muset ty naše investice rozkládat v čase příliš dlouho, ale pořád to považuji za menší riziko než padlou podnikatelskou sféru.
Nyní paní poslankyně Pekarová, připraví se kolega Gazdík, také s faktickou poznámkou.
Já považuji za zásadní se ozvat, když tady na ten mikrofon zaznívají lži. A od pana poslance Klause tady lži zaznívaly. On tady bohužel už nesedí, ale přesto prostřednictvím předsedajícího by si měl dohledat, jak je to skutečně s tím, kolik peněz Česká republika získala v rámci Evropské unie za své patnáctileté členství. A ještě krátce k tomu, co tady řešíme už od včerejšího dne velmi vášnivě. Tady zaznívá, že tímhle můžeme pomoci právě českým firmám a živnostníkům. Ale když necháme peníze obcím, které budou moci dále investovat do projektů, které už mají připravené, často už jsou i v průběhu realizace, tak tím dáme práci těm lidem z firem a živnostníkům a to je přece ta nejlepší forma pomoci. Proto prosím, hlasujme pro senátní verzi. Senát opravil velmi kvalitně to, co my jsme tady nezvládli, a teď máme šanci to napravit i my.
Ty mají dělat prosím co?
Já chci apelovat na vás, na vaše svědomí, na to, že to rozhodnutí, které teď budeme činit, má velké dopady i na fungování naší společnosti, a já pevně věřím tomu, že máte velký zájem na tom, aby i nadále naše společnost byla zcela svobodná a demokratická, a k tomu právě i veřejnoprávní média mají přispívat.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Prosím o případné opravení této informace. A za druhé, klub ČSSD jako vždycky bude volit ty kandidáty, kteří dali najevo, že budou respektovat nezávislost České televize.
Děkuji a nyní přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení tajné volby. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
A to je nový volební bod. Do Rady Státního fondu kinematografie budeme obsazovat nově tři místa. Podle zákona je to zde tak nastaveno, že návrhy Sněmovně předkládá osobně ministr kultury. V usnesení číslo 154 pro vás tedy konstatujeme devět nominací ze strany ministra kultury. Pod čarou přidám tedy informaci, kolik nominací získali od kulturních institucí směrem k ministerstvu, než to bylo postoupeno nám do Sněmovny. Může to mít nějaký dopad pro vaše rozhodování. Volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou, o které bychom měli rozhodnout hlasováním. Volební období, tříleté funkční období, těm zvoleným mohlo začít nejdříve 6. dubna. Tato lhůta již uplynula, takže tam nemáme žádný časový konflikt a v souladu se zákonem funkční období nově zvolených členů započne dnem zvolení a bude v délce tří let. Připomenu tedy, že z devíti navržených nominací vybíráme tři kandidáty. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a poté nechal hlasovat o návrhu na tajnou volbu.
Ano, otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Nehlásí, stahuje svoji žádost. Zahajuji hlasování.
A prosím o kolegiální přístup k dodržení těch bezpečnostních rozestupů a vlastní propisky k označování lístků.
Děkuji a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Samozřejmě, že kompenzační bonus je správný, je v pořádku a je správné podpořit podnikatele, ať už živnostníky, nebo eseróčka. Ale správné je, aby se to platilo ze státního rozpočtu. Jenom říkám, že jiná cesta existovala. A já to tady avizuji dopředu, abyste si uvědomili, že vláda chystá další věc, kterou sáhne do rozpočtů měst, obcí a krajů, tak jak je ten návrh zákona konstruován. Takže dneškem to nekončí. A já vám říkám, že trvám na tom, že lepší varianta je sněmovní verze. V případě, že se rozhodnete, že podpoříte sněmovní verzi, tak za sebe vám říkám, že příběh nekončí, protože už teď jsem dal do systému pozměňovací návrh, který umožňuje, aby se nekrátily rozpočty obcí a krajů. A jestli to myslíte vážně, že chcete podpořit obce a kraje a nebudete jim sahat na peníze, tak v případě, že neprohlasujete senátní verzi, můžete v pátek složit reparát. Jestliže vám bude vadit ať už způsob vyplácení, nebo pozměňovací návrh, nebo cokoli.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se s vámi chtěl podělit o svůj zážitek ze své poslanecké kanceláře, kdy mě navštívilo několik občanů v pondělí v Karviné, a přiznám se, že po jejich odchodu jsem ještě dlouho přemýšlel, co se děje v tomhle případě. Hlavně bych se chtěl obrátit na paní ministryni financí prostřednictvím pana předsedajícího. Současně je OSVČ, má malou kavárničku, kde má dva zaměstnance. Když měl někdo takový minimální nebo malý příjem, tak se mu to mělo doplatit do těch 25 000, nebo to dát prostě všem plošně. Já tomu nerozumím.
A že ta situace byla nastolena přijetím pozměňovacího návrhu sociálně demokratického poslance, který prošel jenom o tři hlasy a skutečně tuhle nespravedlnost nastolil. Dokonce to nebyl ani vládní návrh. Byl to pozměňovací návrh vládního poslance z řad sociální demokracie, který tuhle nespravedlnost zařídil. Tak to v té Karviné vyřiďte!
Tím by samozřejmě obce a kraje přišly o možnost investovat ve prospěch občanů na zlepšení jejich životního komfortu. A mně to připadá trošku takový protimluv, když pan premiér na jednu stranu říká, že by měly obce a města investovat, a na druhou stranu jim ty peníze bere. A to samozřejmě je v protikladu. Hnutí SPD považuje investice měst a obcí za důležitý nástroj pro zlepšování kvality života občanů a podpory regionálních místních firem, tedy i zaměstnanosti.
To není nic proti pěstounům, jejich práce si nesmírně vážíme. Ale kompenzační bonus je veden tou filozofií, a to je právě i to jeho... A to je v tom, že právě není zatěžován žádným prověřováním. A kontrola je teoreticky možná ex post. Ta odměna je odvislá od počtu dětí. Samozřejmě pak jsou tam další náklady na potřebu dítěte. A to, abychom dosáhli toho, že jedna osoba nebude pobírat z těch programů více. Samozřejmě víte, že ta neslučitelnost neplatí u ošetřovného, to může být slučitelné. Takže to byl ten jediný důvod. Namítnete mně, a už jsem to zaslechla, myslím, že na rozpočtovém výboru, že tam máme dneska ty pedagogy. Ale ti pedagogové samozřejmě budou znamenat, že pokud si to vyplní, že je pedagog, tak ty peníze dostane a ta kontrola je možná. V tuto chvíli možná není, protože Finanční správa neví, kdo je či není pedagog. Takže to jsou jediné důvody. Takže takto jsme to omezili. U té druhé skupiny to může být x osob, tam jsme to neomezovali. Ani neočekáváme, že by těch rodinných firem bylo nějaké velké množství. A pak to dostane každý ten společník. Pojištění jsou jednatelé, nikoli společníci. My to máme postaveno na společnících. A už asi je to všechno, co tady bylo řečeno.
Nemá zájem. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se s přednostním právem hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já v krátkosti zareaguji na některé pasáže vystoupení paní ministryně, zejména co se týče rozpočtů měst a obcí. Nicméně dáváme opakovaně vládě ke zvážení jednu věc. Myslíme si, že ekonomika bude potřebovat další impulsy, a nám přijde rozumné, aby ty impulsy šly z obecní úrovně. Zastupitelstvo rozhodne, jak je použije v rámci pomoci. Myslím si, že by to hrozně pomohlo. Já osobně jsem inicioval, a děkuji kolegům z Poslanecké sněmovny, kteří jsou se mnou členy Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Ty prostě nesplnily požadavky ať už technické, legislativní a podobně.
Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem.
Bezesporu je pravda, že investice budou teď to, co bude motorem ekonomiky.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Jenom krátká reakce. Ono někdy rozdíl mezi investicí a opravou majetku je velmi tenký. Říkám, peníze na hlavu je to nejjednodušší, to stát umí rychle vyplatit. Takže abychom nemluvili pouze o investicích, ale také o údržbě či opravě.
Jedná se o rozšíření kompenzačního bonusu na společnosti se třemi společníky.
Děkuji.
Protože EET vede k omezování konkurence. A proto vede ke snižování konkurence. A EET je takovým velkým balvanem.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Podnikatelé mají totiž opravdu jiné starosti, a je tedy zbytečné je zatěžovat dodatečnými administrativními povinnostmi - což cituji z důvodové zprávy. A bude to samozřejmě pro ně úleva v době, kdy řeší existenční problémy. Co mě ovšem zaujalo v důvodové zprávě, je následující, kdy se v bodě 6 říká, že se nepředpokládají významnější negativní dopady na státní rozpočet. Proto se tedy ptám: pokud se neočekávají žádné významnější výpadky, tak k čemu tedy EET vůbec máme? K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.
Nyní pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuju pěkně. Jenom pár poznámek k našemu sněmovnímu evergreenu, elektronické evidenci tržeb.